Konstatuji, že garančním výborem pro projednání tohoto návrhu je výbor pro sociální politiku. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru k projednání. Má někdo návrh na další výbor, aby projednal tento návrh? Zpravodajkou pro prvé čtení i u tohoto sněmovního tisku je paní poslankyně Aulická Jírovcová. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Má. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Paní zpravodajka nemá v tomto případě zájem o závěrečné slovo. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům, tedy v tomto případě garančnímu výboru. Zde je opět navržen organizačním výborem výbor pro sociální politiku. Je zde prosím návrh na nějaký jiný garanční výbor pro projednání tohoto návrh? Budeme hlasovat o tom, aby byl tento návrh přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 64, přihlášeno 163 poslanců, pro 148, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Předložený návrh bude projednávat výbor pro sociální politiku jako garanční výbor. Organizační výbor nenavrhl tento návrh k projednání dalšímu výboru. Je zde takový návrh nyní? Další výbor se tímto návrhem nebude zabývat. A protože nezazněl návrh na zkrácení či prodloužení lhůty, tak také končím projednávání tohoto bodu. Otevírám bod číslo Nicméně mám zde k dispozici jak veto dvou poslaneckých klubů - konkrétně poslaneckého klubu Pirátů a poslaneckého klubu Starostů - a současně zde mám k dispozici veto 52 poslanců z poslaneckého klubu hnutí ANO. Nyní jsme seznámeni se všemi náležitostmi a prosím pana senátora Nenutila, aby předložený návrh představil. Prosím, pane senátore, máte slovo.
Co k tomu Senát vede? Zajímali jsme se, co k tomu vede. Samozřejmě někdo může říct jednoduše: nezájem lidí o volby, nezájem lidí o Senát. Můžete namítat, že prezidentské volby jsou také dvoukolové. Také je tam rozdíl dvou týdnů.
S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Leo Luzar, připravena je paní poslankyně Gajdůšková.
Odcházejí z jakých důvodů? Druhá věc.
Pokud to vnímám tak, tak já budu mluvit konkrétně a říkám, že to je špatně, ale sestra na záchranné službě, která zjistí, že je těhotná, tak prostě nemůže dále pracovat, ona nemůže jít do výjezdu, protože prostě někdo ji tam kopne do břicha a je zle. Takže sestra na záchranné službě konkrétně, jakmile zjistí, že je těhotná, musí zůstat doma.
Děkuji, pane předsedající.

Moje faktická poznámka k oběma předřečníkům. Ano, je to tak, lékařka, ale i zdravotní sestra. Takže ano, je to tak.
Dobrý den ještě jednou. Není to tak.
Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Leo Luzara. Připraví se k faktické poznámce Patrik Nacher.
Já se omlouvám za tu faktickou, ale přiznám se, trošku to nechápu. Těhotenství je nemoc? Potom přejímáme tu reguli, že těhotenství je nemoc, a dochází ke zneužívání nemocenských dávek. Ona může pracovat.
Pan poslanec Patrik Nacher také s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
A vy byste si představoval, že tyto sestry my pošleme do kanceláří? Protože na těch odděleních, kde je infekce, prostě dělat nemohou. To je jedna poznámka. A druhá poznámka.
Děkuji paní poslankyni Procházkové. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Hany Aulické.
Děkuji, pane předsedající.
Potom jeden problém, který sice není moc častý, ale je důležité na něj upozornit. kdyby ten druhý kandidát třeba nekandidoval, tak mají lidé stále na výběr mezi tím třeba prvním a třetím. V případě, že by někdo odstoupil, tak není jasné, které volební lístky by měly být rozdávány nebo jestli mají být distribuované tři sady těch lístků, přestože postupují dva kandidáti. To by vedlo pravděpodobně k ještě daleko většímu zmatku. Těch 14 dní fakticky znamená, že to bude vlastně dva týdny od těch voleb, které mají většinou poměrně značnou publicitu, zatímco prostě druhé kolo senátních voleb zdaleka takovou publicitu mít nebude.
Prosím, máte slovo. Děkuji za vystoupení. Nyní přečtu jednu omluvu.
Samozřejmě pak zase může být námitka, že to první kolo trpělo nižší volební účastí, ale to už je daň za ten dvoukolový systém. To je první námitka. Když si vzpomeneme na průměrnou účast třeba v krajských volbách, ta taky není zdaleka tak vysoká jako ve volbách do Poslanecké sněmovny, a nikdo nenavrhuje změnu volebního systému. A to nemluvím o volbách do Evropského parlamentu, které jsou jednokolové a ta účast je mnohdy ještě nižší než v senátních volbách. Druhý důvod pro to, abychom to zamítli nebo vrátili, je poměrně krátká lhůta, která zbývá do letošních senátních voleb.
Neregistruji žádný zájem o vystoupení, proto tímto obecnou rozpravu končím.
Problematika neschopnosti lékařů a zdravotníků v době těhotenství je problematika nesmírně složitá. Já o tom něco vím, zabývám se tím celý život. Rizika, která to povolání přináší, jsou veliká a vyhnout se jim je velmi obtížné.
Nyní tedy faktická poznámka paní poslankyně Richterové a stále čeká paní poslankyně Gajdůšková. Máte slovo, paní poslankyně, k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Gajdůšková, která trpělivě čekala, až skončí faktické poznámky.
Děkuji. Takže díky za to předkladatelům. Já se přiznám, že to mám vždycky nastavené tak, že nevím, co by mělo být hodno větší podpory, než jsou děti. Debata ale i k tomuto návrhu zákona by měla možná být i o tom, jestli není přežité skutečně to, že platíme mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou dneska z nemocenského pojištění. Ale to neuděláme nikde jinde než ve výboru a prostě v případě, že to pustíme do druhého čtení. Takže já se přimlouvám za to, abychom tento návrh propustili do jednání na výboru.
Děkuji paní poslankyni Gajdůškové. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Věry Adámkové, stále je připravena paní kolegyně Maxová.
Děkuji, pane předsedající. Princip zásluhovosti a solidarity samozřejmě by měl být zachován, nicméně je také potřeba se podívat na zásluhovost i v důchodovém systému. Je pravda, že nemocenské pojištění bylo v minulém volebním období v přebytku, nicméně díky našim legislativním úpravám, ať je to otcovská, dlouhodobé ošetřovné, či zvýšení podpory v dlouhodobé nezaměstnanosti, tento účet vyčerpaly a je otázka, ačkoli je to jeden z nejlépe vybíraných účtů, jestli budeme i letos v přebytku. V rámci Evropské unie se můžeme chlubit daňovými úlevami pro rodiny, jsme na místě číslo jedna možná i v celém světě. Za sebe si myslím, že je potřeba tento sněmovní tisk propustit do druhého čtení, a to z mnoha důvodů. Musíme se bavit o podpoře rodin. Myslím si, že i paní předkladatelka je ochotná se o výši této redukční hranice bavit, abychom našli nějakou společnou cestu. Samozřejmě v neposlední řadě je potřeba řešit prorodinnou politiku opravdu systémově, ačkoli to slovo nemám úplně ráda, ale musíme řešit přídavky na děti, rodičovský příspěvek, podporu předškolního vzdělávání, podporu částečných úvazků a mnoho dalších věcí, ale ne úplně tak, jak byla schválena prorodinná koncepce v minulém volebním období. A protože předpokládám velkou diskusi, jak vnímám tady od kolegů, minimálně na výboru pro sociální politiku, navrhuji, abychom prodloužili lhůtu na jednání ve výboru o 20 dnů, to znamená na 80 podle jednacího řádu. Takže se přimlouvám za propuštění do druhého čtení a děkuji vám.
Děkuji paní poslankyni Radce Maxové.
Dovolte mi několik reakcí na jednotlivá vystoupení. Správně tu bylo uvedeno, že prezidentské volby jsou dvoukolové a lístky se tam také nerozdávají. Nám jde o to, aby se vůbec celý ten volební systém nějak sjednotil tak, aby pro občana voliče to bylo nejjednodušší. Pokud by to bylo podle senátního návrhu, nezapomenou, protože by ty lístky dostali domů. Druhý zákon je tam také připraven, který by měl řešit jednokolovou volbu do Senátu, ale musím říci, že ani jeden z těch tří zákonů si vzájemně neodporuje. Existence těchto tří návrhů svědčí o potřebě a zároveň i vůli s volbami do Senátu něco udělat. Myslím, že toto určitě nebylo cílem Senátu, protože svou důvěryhodnost Senát už mnohokrát dokázal. Já bych vás přesto požádal, abyste tento návrh pustili do druhého čtení, protože je otevřený diskusi, tím pádem je otevřený i změnám.
Zahajuji hlasování. Pardon?
Vážený pane místopředsedo, členky a členové vlády České republiky, kolegyně a kolegové, chtěl bych říci teď bez rozlišování těch dvou návrhů, že obecně vítám, že se přichází k zamyšlení nad touto problematikou a praxí, tak jak funguje v současné době. Jako starosta města jsem se skutečně setkal s velmi pohnutými případy lidí, na které novela v této době dopadla. Setkal jsem se s dámou, která celý svůj život pečuje o svého vážně nemocného manžela, logisticky je to složité, vzdala se své vlastní kariéry, a tato žena teď musela s poukázkami vyhledávat velmi složitě takový obchod, který tyto poukázky akceptoval, a rozhodně jí to její život ztížilo. A musím říci, že se skutečně cítila dotčena i ve své důstojnosti právě tím, že spadla do kategorie lidí, u kterých se snad nějakým způsobem předjímalo, že by dávky zneužívali. Nebyl to jediný případ. A já si myslím, že oba dva ty návrhy si zaslouží - a je to i názor Starostů a nezávislých - postup do druhého čtení a nějakou širší debatu k tomuto tématu. Já si jenom myslím, že bychom možná měli tu debatu zaměřit i jedním směrem, který zatím zmíněn úplně nebyl. Uvedu jeden příklad ze svého vlastního města.
Děkuji. Nyní dostanou slovo páni poslanci, kteří se přihlásili k faktickým poznámkám, v následujícím pořadí: Staněk, Kaňkovský, Bauer, Bláha. Pan poslanec Staněk není přítomen, takže je na řadě pan poslanec Kaňkovský.
Dobré odpoledne nyní už. Stanovisko ke sněmovnímu tisku 99 od vlády bylo neutrální.
Děkuji.
Já jsem dokonce i interpeloval paní ministryni. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Dobrý den, kolegové. Jsem hrozně rád, že se ten bod otevřel, a chci vám říct, jak to funguje v praxi. Ti, co to chtějí zneužít, to zneužijí vždycky, ať to bude ve formě poukázky, ať to bude ve formě čipu. Dneska to funguje tak, že ta poukázka, pokud ji ten, co ji chce zneužít, chce zneužít, tak ji prodá. Když se mu to nedaří, tak to udělají druhou stranou, to znamená, že jdou do obchodu, nakoupí suroviny a předají je příslušným obchodníkům, kteří jim za to dají peníze. Tak jenom abyste si uvědomili, že vlastně my se snažíme něco napravit, ale nenapravíme vůbec nic.
Prosím, máte slovo.
A jenom bych možná pro tu další diskusi sdělila, že ty vyplácené poukázky se týkají jenom jedné z dávek, a to dávky na živobytí.
Do sloučené obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Gajdůšková, připraví se pan poslanec Sklenák. Paní poslankyně, máte slovo.
Navážu na to, co říkal pan poslanec Bláha.
Naopak se sníží administrativní zatížení úřadů práce. Nabytí účinnosti se navrhuje co nejdříve s tím, že přechodná ustanovení zajistí dostatečný prostor pro aplikaci nové úpravy. To je asi za mě vše.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Problémy se týkají hlavně osob využívajících zdravotnické nebo sociální služby, kdy tyto osoby mají problém uhradit stravu a základní potřeby v těchto zařízeních, protože mají část dávky ve formě poukázek, které v některých zařízeních nelze použít. Vláda s touto předloženou novelou vyjádřila svůj souhlas. Reálně říkám, že zneužívání dávek je opravdu velké. Návrh však neřeší opět všechny problémy z praxe.
Dobře, udělám to, jak tedy míníte. Zahajuji hlasování. Tento návrh byl přijat. Prosím, máte slovo.
Dobré ještě dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. V čem se naopak rozhodně nelišíme, je fakt, že je potřeba bojovat proti zneužívání dávek.
Říkal jsem, že ten návrh je technicky velmi jednoduchý. V podstatě se mění pouze jedno slovo a tou změnou se potom další dvě změny objevují také v poměrně jednoduchém znění. Jak jste byli informováni, neprošel návrh Senátu o tom, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas v prvém čtení. A protože Senát byl veden vůlí při tvorbě tohoto zákona, aby se podle něj mohly konat již podzimní volby v letošním roce, pak bych dával na zvážení, zdali byste nevyslovili souhlas alespoň se zkrácením lhůty pro projednávání ve výborech o 30 dnů. Paní poslankyně, páni poslanci, já vám zatím děkuji za pozornost a budu věřit, že návrhu Senátu, který mimochodem podepsalo 47 senátorek a senátorů, což je naprostá většina, budete věnovat patřičnou pozornost.
Děkuji panu senátorovi. Pan poslanec Králíček se omlouvá od 13.30 do 14 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Lipavský od 13.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Tak jak už tady zaznělo, předkládaný senátní návrh zákona zakotvuje následující změny. To znamená, aby pro druhé kolo voleb do Senátu obdrželi voliči hlasovací lístky do poštovních schránek. Z tohoto místa bych chtěl zdůraznit, že vláda vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas. Historicky zejména ve druhém kole je účast velmi nízká, a to hlavně z důvodu ztráty zájmu voličů v případě, že nepostoupí do druhého kola jejich kandidát. To je jeden z těch důvodů. A dalším důvodem, který je tady třeba zdůraznit, je to, že Senát právě projednává návrh skupiny senátorů na zavedení jednokolového systému voleb, takže předloženou úpravu bychom možná schválili pro velmi krátké časové období. Pokud tento můj návrh nebude přijat, dávám návrh na vrácení zákona k přepracování.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Daleko rozumnější nám přijde bavit se skutečně o tom, aby byla volba do Senátu jednokolová. Myslím si, že to je cesta, kterou bychom se měli vydat.
Já jsem rád za tu živou diskusi, protože to je velmi důležité téma. Takže možná to je nějaký bluf ze strany pana předkladatele Feriho, ale já si myslím, že by to bylo v rozporu s tím, co pan ministr právě říkal. Tudíž to jsou tvrzení, která jdou proti sobě.
Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan ministr Robert Pelikán. Prosím.
A říct "přísedící jsou přežitek"... Co se změnilo v té společnosti, že se tento institut přežil? Tak jaký přežitek? To by se mělo vysvětlit.
Nyní tady mám větší množství faktických poznámek. A potom tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Farský.
Děkuji za slovo. Rozhoduje senát. To znamená, že když tam přísedící nechodí, tak se ta řízení vlečou. Proto jsem se ptal pana ministra. Nedoporučuje se. To znamená, dva přísedící laici. Tolik abych odpověděl.
Což asi tak původně myšleno nebylo nikdy. A ta věková struktura přísedících, která opravdu v některých případech může působit problémy. Nicméně je pravda, že toto by si měli řešit předsedové příslušných soudů, kteří navrhují ty přísedící. Problém je v tom, že zkrátka ta profese je velmi neatraktivní. Já si pamatuji, že když jsem byl v Americe, tak tam to prostě bylo tak, když byl nějaký proces, tak se ten člověk vylosoval do poroty. A náš učitel na střední škole musel jít do poroty a předtím byl v nějakém pořadníku. A vyšel kvůli tomu inzerát placený TOP 09, že chceme zavádět v České republice lidové soudnictví. Občanská kontrola v nějaké podobě je důležitá.
Prosím.
Kdo má profit z toho, když jsou jakékoliv poukázky. Prostě ti, kteří je vydávají. To jsou ti, kteří z toho mají zisk. To tady zaznělo mnohokrát.